Děkuji, pane předsedající, za udělení přednostního slova. Shodou okolností jsem dostala informaci, že pan předseda Poslanecké sněmovny, pan Hamáček, spolu s paní poslankyní Váhalovou od zítřka letí do Norska na pracovní návštěvu. Všichni jsou to čeští občané. Takže ještě jednou žádám pana předsedu Poslanecké sněmovny a paní poslankyni, aby při této cestě využili všech diplomatických možností.
Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, paní poslankyně prostřednictvím pana místopředsedy.
Takže to rozhodně nebylo něco, čím by překvapil shromáždění, protože to bylo vlastně v duchu toho, co se tam odehrávalo. Rád bych vám řekl, že prezident na těchto svých vystoupeních sdělil a ohlásil, on ohlásil příspěvek České republiky do sil velmi rychlé reakce a řekl tam čísla. Mluvil i o prostředcích, které jsme připraveni konkrétně, jmenovitě, číselně poskytnout, a tu nabídku, kterou tam učinil, já pokládám za významnou. Je to podle mě, když si to vybavím, v naprostém kontrastu, co jsme tam slyšeli o tom, jak se Česká republika chová jako údajně země, která se chce nechat chránit, ale není schopna nic nabídnout. Já si myslím, že ten závazek tam všechny hlavy států slyšely a rozhodně nevnímaly Českou republiku jako někoho, kdo se někam schovává nebo kdo se chce nechat vézt jako nějaký černý pasažér. To jsou prostě fakta. A myslím si, že v debatě je možné zajít daleko, ale neměly by se ignorovat takovéto skutečnosti. A stejně tak se prezident jasně vyjádřil na podporu onoho akčního plánu, který Aliance schválila. Tady vyjádření nakonec i mé, ale i prezidentovo bylo naprosto jasné. Takže já se tady dovolávám toho, aby pokud tedy dochází k napadání představitelů českého státu, aby se neignorovaly základní skutečnosti. A já je tady poskytuji, protože vím, že všechny nemusí být známy. A nejen že jsem to řekl, ale bylo to dokonce hojně citováno, dokonce jsem byl až překvapen, jak hojně to bylo citováno možná v celé řadě zemí Evropy. Dovolte, abych vám řekl - to je samozřejmě velmi odvážná spekulace, která nevím, jak mohla vůbec vzniknout. To, co se odehrálo kolem roamingu a podobně, to bylo něco, co ji poměrně proslavilo.
Děkuji panu ministru zahraničních věcí. Nyní faktické poznámky: nejdřív pan kolega Jaroslav Holík, poté pan kolega Grospič a poté pan kolega Kalousek.
Pane předsedající, dámy a pánové, dobrý večer. Od zahájení tohoto bodu uplynuly tři hodiny. Rád bych věděl, jaká je úcta k ostatním.
Děkuji. Nyní pan kolega Grospič a potom pan kolega Kalousek.
Ale ta paní tam říkala, že s těmi lidmi mluvila. Občané Ukrajiny jsou bombardováni svojí vlastní vládou, jsou nuceni utíkat ze svých domovů. Ten jeden metr? Já tady vidím dva metry a velké pokrytectví. Je to jenom politikem určitých pánů. A samozřejmě já si nemyslím, že všichni lidé v TOP 09 jsou jako její pan předseda. Docela pro mě bylo složité nevystoupit s tím, co jsem chtěl, když jsem slyšel, že pan Schwarzenberg řekne o našem prezidentovi, že je jako Hácha. Hácha přece byl na konci své kariéry označen za zrádce a zločince de facto a zemřel v tom vězení. Mně to připadá v této chvíli trošku jako nadsázka. Zřejmě mi to připadá jako nadsázka, že to říká pan předseda zahraničního výboru. Tím tady končím.
S faktickou poznámkou pan kolega Pilný a pak s přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já myslím, že plnohodnotným členem jsme by definition, protože jsme k ní přistoupili. Ovšem státníkem se nikdo nestává by definition, ale svým chováním. V současné době je nesporné, že silný protivník potřebuje silného protihráče. A je také nesporné, že v tomto okamžiku, ať už se nám to líbí, nebo nelíbí, je protivníkem Putinovo Rusko.
Děkuji za dodržení času. Takže žádám vás o hlasování v této věci, že zpravodajem bude pan kolega Foldyna. Z přítomných 125 pro 71, proti nikdo. Prosím o slovo pana kolegu Kalouska.
Dámy a pánové, dovolte pouze krátkou reakci na pana zpravodaje a potom stanovisko předsedy poslaneckého klubu. Možná bude pan zpravodaj překvapen, ale pan prezident Hácha nebyl ani obviněn ani obžalován. Aniž by byl obviněn nebo obžalován, také zemřel. Obávám se, dámy a pánové, že tato rozprava se nám začíná velmi rozmělňovat do neuchopitelných detailů. Důvod, proč jsme vyvolali tuto mimořádnou schůzi, byla snaha, aby Poslanecká sněmovna naprosto jasně, nezamlženě, nezastíraně, bez toho, aniž by říkala ano, ale - nebo bez toho, aniž by říkala jasné nekompromisní zásadové lidovecké možná , aby jasně řekla, kde jsou její priority zahraniční politiky v této chvíli, která je možná pro nás nejdůležitější od listopadové revoluce, od pádu železné opony za posledních 25 let. A jsme připraveni být kamarády znovu. Mezinárodní právo, demokracie mě nezajímá. Mě zajímá můj bezprostřední ekonomický zájem. Zničující pro každou lidskou bytost, zničující pro společnost a zničující pro stát, který je státem ne velkým, ne malým, je středním, ale chce zůstat suverénním státem a byl sovětským satelitem a dobře ví, jakému nebezpečí čelí. My jsme jednou byli satelitem té imperiální mocnosti, která měla hranice na Šumavě. My si uvědomujeme, že oni by zase chtěli mít tu hranici na Šumavě, a my uděláme všechno pro to, aby tomu tak nebylo.
Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů dne 3. září 2014, a tedy všechny lhůty byly splněny. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi nahlásili náhradní karty, které používáte, pro protokol. Zatím oznamuji, že čísla náhradních karet pro 14. a 16. schůzi zůstávají v platnosti. Navrhuji, aby ověřovateli této schůze byli poslanci František Laudát a poslanec Jiří Mihola. Má někdo jiný návrh? Abychom mohli tento návrh odhlasovat, požádám tedy, aby předsedové poslaneckých klubů reagovali na gong a pozvali další kolegy a kolegyně do sálu. Myslím si, že je dostatek přítomných. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 1: z přítomných 101 poslance pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nyní se přihlásil ještě před hlasováním o pořadu schůze pan předseda vlády Bohuslav Sobotka. Budu je podle zákona o jednacím řádu respektovat.
Ta novela bude nepochybně schválená. Ne protože by to byl přílepek, to v žádném případě přílepek není. Nesouhlasíme se zelenou naftou z principiálních důvodů. Nesouhlasíme se způsobem, jakým jste tady projednávali tyto novely. Proto se zdržíme. Akceptujeme, že to pravděpodobně vaší většinou bude schváleno. Rád bych k tomu dodal dvě poznámky. Obě dvě tyto postavy pocházejí ze svobodného demokratického vnímání světa. Není to ani Ježíšek ani Skrblík, je to populista a bývalý komunista, který se soustřeďuje na to, aby k žádné úlevě jakkoliv byla plánovaná, dokonce snad i odhlasovaná, dojít nemohlo, což bych možná jako strýček Skrblík akceptoval, kdyby to bylo používáno ke snižování deficitu. Obávám se, a ten účet si budeme vystavovat za několik týdnů, ta částka bude neskonale vyšší. Já tady říkám zcela jasně, aby byl znám program TOP 09: Nesouhlasíme se snižováním zdanění spotřeby. Dosud je v platném právním řádu snížení této odvodové zátěže o necelých 15 miliard. Vláda s tím nemusela souhlasit a mohla to parametricky upravit jakkoliv jinak. Problém je, že vláda to neupravuje nijak a tu výši zdanění ponechává. Tu odměnu, kterou měli všichni získat po překonání krize za nižší daňovou zátěž, ministr financí odstraňuje, tu ruší. A to, co mě přivedlo k úsměvu na posledním jednání rozpočtového výboru, byla argumentace, že ty vyšší výdaje, to přece nebude spotřeba, to bude odpovědné financování. Kolegyně, kolegové, já jsem teprve začal analyzovat návrh státního rozpočtu, který ministr financí předložil do vlády, takže přesná čísla zazní až za několik dnů, týdnů, možná bude fér, jestli je říct až tehdy, když se na nich vláda definitivně usnese, ale jednu věc vím jistě. To, co si polepší na úkor těchto zvýšených výdajů nejméně, budou investice. Tím jsem si jist. Že se mají snížit přímé odvody, že se má méně trestat výkon a tvořivost. Ale vy nechcete snížit spotřební daň a dnes ještě v právním řádu platné snížení přímých odvodů chcete zrušit. Abychom si to ještě jednou zopakovali: Chcete zrušit snížení přímých odvodů o necelých 15 miliard, aby si z Kramářovy vily mohli ministři odnášet své dárečky za 16 miliard. To je vaše mimořádně neodpovědná rozpočtová politika a vedle mimořádně neodpovědné rozpočtové politiky jste také ukázali, že jste naprosto procesně neschopní projednat ten zákon tak, abyste z toho neměli ostudu. Je to vaše ostuda, je to vaše neschopnost a my se na tom podílet nebudeme.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dále tu mám dvě faktické poznámky. Nejprve s faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Roman Sklenák.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já se musím ohradit proti tomu, jak popsal průběh prvního čtení zde pan předseda Kalousek. Proto taky mimochodem je svolána tato schůze, abychom stihli ještě poslat panu prezidentovi, aby stihlo být vydáno ve Sbírce zákonů. Je to bezesporu správný postup, protože si myslím, že není úplně legislativně čisté, aby ve Sbírce zákonů v jeden den vycházely dvě novely jednoho zákona. Čili ten postup je logický i co se týče vlády i co se týče Senátu a bylo to zde vysvětleno.
Děkuji za faktickou poznámku panu poslanci Sklenákovi. Dále tu mám tři faktické poznámky. Pan poslanec Petr Adam nechce, takže pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec dává přednost panu poslanci Kalouskovi.
Ale to, co dělá vláda České republiky, je nesrozumitelné nikomu. My bychom chtěli být těhotní, ale jenom tak trochu. My bychom se chtěli opálit, ale jenom tak trochu. My samozřejmě chceme být partneři, ale nesmí nás to nic stát. Takhle to vnímá určitá část české veřejnosti, která se cítí být velmi ponížena. Několik týdnů a měsíců jsme slyšeli, jak zásadní prioritou je pro českou vládu získání ekonomického portfolia. Několik týdnů a měsíců jsme slyšeli, jak zásadní prioritou je získání portfolia regionálního rozvoje pro Věru Jourovou. Já si myslím, že by to byla velmi dobrá komisařka pro toto portfolio. A ještě komičtější je, že na toto portfolio nebyla vůbec žádná tlačenice, že o něj nikdo moc nestál. A naše komisařka Věra Jourová získala portfolio, na které je zcela jistě odborně připravena. Myslím že pro pohlavně vyváženou spravedlnost nebo tak nějak. Já jí přeju v tomto portfoliu vše dobré. A je to totální diplomatický debakl české zahraniční politiky a je to srozumitelná odpověď našich spojenců v rámci Evropské unie české vládě a české zahraniční politice. My nevěříme, že jste věrohodní partneři! Děláte politiku, které nerozumíme. Na straně výdajů chcete mít samé plus a na straně příjmů nechcete nést žádné náklady. Na takové spojence se můžeme maximálně usmát, ale rozhodně jim nemůžeme poskytnout svoji důvěru ani portfolio, kterému bychom věřili. To je důsledek toho, kam jste to dovedli. A my chceme být věrní spojenci za předpokladu, že nás to nebude nic stát. Děláme politiku, za kterou se každý slušný člověk musí stydět. Děláme politiku, která je ostudou, a teď možná dám polibek smrti ministru zahraničí a on se mnou bude nesouhlasit, ale zdá se, že ministr zahraničí je poslušná loutka v rukou pánů Babiše, Sobotky a Bělobrádka. Děláme politiku, na základě které jsme ztratili svůj mezinárodní kredit o několik tříd během několika měsíců. Děláme politiku malých nedůvěryhodných vychcánků.
K tomu, co tady zaznělo a co mi připadalo chvilkami docela nehorázné, bych rád řekl, že česká delegace a český prezident na summitu Aliance vystupovali naprosto konzistentně.
Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já jsem uvítal tu iniciativu opozice, nebo části opozice, iniciovat svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny na téma vztahu České republiky k té aktuální bezpečnostní situaci, která je na Ukrajině. Já bych rád využil této možnosti, abych vás informoval o postupu České vlády v této věci. Touto věcí se zabýval i výbor pro evropské záležitosti, schválil v tomto směru doporučení pro postup vlády. A já si myslím, že je naprosto přirozené, že se na půdě českého parlamentu takováto debata vede, protože ona se vede v každé hospodě dneska, vede se na náměstích, vede se tam, kde se lidé potkají, vede se v domácnostech, u televizních zpráv. Já bych si dovolil na začátek, aby bylo zřejmé, o čem diskutujeme, seznámit Poslaneckou sněmovnu se závěrem posledního jednání Evropské rady v této věci. Musím říci, že Česká republika dohodu mezi prezidentem Porošenkem a povstalci o uzavření příměří velmi výrazně uvítala. Odsuzuje narůstající příliv bojovníků a zbraní z území Ruské federace na východní Ukrajinu, jakož i agresi ruských ozbrojených sil na ukrajinském území. Vyzývá Ruskou federaci, aby okamžitě stáhla všechny své vojenské prostředky a síly z Ukrajiny. A dále tedy v závěru Evropské rady se píše: Evropská rada zdůrazňuje význam bezodkladného provádění mírového plánu prezidenta Porošenka. Evropská rada opět vyjadřuje podporu cennému úsilí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. A další závěr Rady k této věci: Evropská rada vítá trojstranné rozhovory, které byly zahájeny mezi Evropskou unií, Ukrajinou a Ruskou federací o praktických otázkách v souvislosti s prováděním dohody o přidružení, prohloubené komplexní zóny volného obchodu a rozhovory o energetice. Evropská rada všechny strany vyzývá, aby udržely tuto dynamiku v zájmu dosažení hmatatelných výsledků v dohodnutém časovém horizontu. Rovněž je vybízí, aby podporovaly a usměrňovaly stabilní a bezpečnou dopravu zdrojů energie, zejména plynu. Evropská rada vyzývá všechny strany, aby v souladu s mezinárodním humanitárním právem a zásadami neprodleně podpořily a usnadnily činnost mezinárodních humanitárních organizací. Humanitární dopad konfliktu na civilní obyvatelstvo by neměl být využíván k politickým ani k vojenským cílům. Evropská rada vyzývá všechny přispěvatele, včetně Ruské federace, aby podpořili toto mezinárodní úsilí o pomoc probíhající pod záštitou OSN, a to při plném uznání prvořadé úlohy ukrajinské vlády. Evropská rada i nadále monitoruje a vyhodnocuje omezující opatření přijatá Evropskou unií a s ohledem na vývoj situace na místě je připravena přijmout další významné kroky. Žádá Komisi, aby do svého návrhu začlenila ustanovení, na jehož základě bude každá osoba a instituce jednající se separatistickými skupinami v Donbasu zařazena na příslušné seznamy. Vyzývá Komisi, aby situaci monitorovala a zvážila případné přijetí dalších opatření. To je citace ze závěru Evropské rady, který schválily všechny členské země Evropské unie včetně České republiky. To je závěr Evropské rady z 30. srpna k otázkám dalších sankcí zaváděných Evropskou unií vůči Rusku. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem zaznamenal poté, kdy Evropská rada přijala tento závěr, kritiku ze strany opozice, zejména ze strany TOP 09 a ODS. Tyto dvě politické strany požadovaly, abych podpořil sankce, které bude zavádět Evropská unie vůči Rusku. Dámy a pánové, já jsem nemohl v tu noc z 30. na 31. srpna podpořit sankce připravované Evropskou komisí především proto, že žádný konkrétní návrh sankcí nebyl na stole. Já se pak ještě samozřejmě vyjádřím ke všem těm otázkám, které nás napadají a které napadají velmi často i občany České republiky, pokud jde o smysl sankcí, jejich efektivitu v té současné situaci. Ale dovolte mi, abych se nejprve soustředil na ten okamžik sám, na to, co se skutečně odehrálo na jednání Evropské rady 30. srpna. Byla zaúkolována Evropská komise, aby připravila návrh, konkrétní návrh na zavedení dalších sankcí. V situaci, kdy jsem neznal podrobnosti tohoto návrhu, zachoval jsem se tak, že jsem si vyhradil právo, abych s některou z částí tohoto návrhu vyjádřil nesouhlas. Vyhradil jsem si také právo jako předseda vlády České republiky, abych vůči tomu návrhu Evropské komise uplatnil připomínky.
Nyní faktická poznámka pana kolegy Lanka.
A to je ještě optimistický odhad. Když se podíváme třeba na Kubu, tak tam 50 let sankcí, ekonomické škody přibližně jeden bilion dolarů a nemám úplně pocit, že by to s tou Kubou nějak zamávalo nebo že by se tam něco změnilo výrazně k lepšímu. Já se prostě nemůžu zbavit přesvědčení, že sankce poškodí naprosto všechno.
Děkuji za dodržení času. Nyní pan kolega Foldyna. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pane předsedající, pane předsedo vlády, páni ministři, moji kolegové, vedeme tady jakousi diskusi. Někdo si říká, že na celé věci nic nezmění. No, vyslechli jsme si spoustu projevů a vystoupení. Já začnu jednou věcí, kterou jsem probíral s občany tak, jak to dneska je možné, a to na sociální síti. Pane premiére prostřednictvím pana předsedajícího, celá řada lidí je vám vděčná, že jste konečně jako jeden z mála lidí vystoupil na summitu Evropské unie, kde jste prokázal, že jsme členem. Nejenom být členem, ale jsme plnohodnotným členem Evropské unie, protože plnohodnotný člen může předkládat své návrhy a může požádat, aby se o nich diskutovalo, a může chtít, aby se také dodržovaly. Nejsme jenom členem - nejsme jenom členem, jak se tady neustále zdůrazňuje. A vy jste jako premiér České republiky v této chvíli takto vystoupil a většina národa si to cení a vnímá. Doslova z toho kape. Měl k tomu možnost! Například nedávno izraelská vláda vystoupila a řekla: Postavíme na okupovaném území v Palestině na 400 kilometrech čtverečních nové osady. To je přeci porušování mezinárodního práva. Mezinárodního práva, je tam porušování lidských práv! Vystoupil tady někdo z TOP 09, aby kritizoval porušování lidských práv Palestinců a porušování mezinárodního práva? Nevystoupil. Vystoupil tady někdy předtím v té minulosti, protože vždycky všichni víte, že mluvím o Jugoslávii a o Kosovu. A to nekritizovali to mezinárodní právo? To je jiné mezinárodní právo? Tady se pořád něco předkládá, moralizuje, ale v této chvíli se domnívám, že to je velmi pokrytecké. My jsme plnohodnotným členem Evropské unie, jsme plnohodnotným členem NATO a budeme dodržovat všechny věci. Ale jsme také součástí té diskuse, kterou můžeme přednášet. A jako by o ně ani nešlo v této chvíli. Víte, když se tady hovoří o tom, že jsou tisíce uprchlíků, tak OSN a OECD hovoří o tisících lidí, kteří utekli z Donbasu. Kam utekli? Na kterou stranu toho konfliktu utekli? Ne, oni utekli na druhou stranu do Ruska. Tak já se ptám, proč utekli do toho Ruska? A o čem to mluvíme? O jakých diplomatických nástrojích? Sankce je diplomatický nástroj k tomu, abychom toho, proti komu ty sankce vedeme, přivedli k jednacímu stolu. Řekněte mi jeden jediný příklad, kdy se to povedlo!